Proto navrhuji zamítnutí v prvním čtení.
Řeknu takovou historickou vsuvku. Nejenom tato vláda se zaštiťovala tím, že chce přijmout korespondenční volbu, že chce umožnit našim spoluobčanům tuto formu volby, ale i ty předchozí se k tomu hlásily. A my jsme v minulém volebním období takový návrh od vlády žádný neměli, nedostali. Tehdy jsme dostali výtky, které připravila tehdy také vláda k tomu návrhu zákona. A ejhle, máme tu další sadu zase nových, jiných připomínek. A já nezpochybňuji, že mohou být v některých věcech nejasnosti nebo je potřeba třeba lepší formulace, ale myslím si, že to rozhodně nemá sloužit jako argument k tomu, abychom ten návrh tedy rovnou odsoudili k nezdaru a zamítli. My tady nevymýšlíme žádné nové instrumenty, nevymýšlíme prosím kolo, nebo nedělejme tady z toho takovou vědu. Prostě jenom to, co funguje i jinde , bychom chtěli, aby fungovalo i v České republice.
Paní poslankyně Oborná od 17.30 do 19 hodin se omlouvá z pracovních důvodů, pan poslanec Bauer od 17.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů a pan poslanec Munzar z pracovních důvodů také od 17.30 do konce jednacího dne.
Jsem přihlášen do řádné rozpravy, takže teď budu jenom krátce reagovat na předřečníka, který tvrdil, že tímto návrhem je porušena tajnost volby. Já jsem čekal, jakým způsobem by měla být porušena, jestli jako bude tvrzeno, že nebude dodržen ten postup otvírání obálek.

Je to tedy v tom, že ty hlasovací lístky leží doma a může se na ně kdokoli podívat, nebo někde leží. Ale my už přece dnes rozesíláme hlasovací lístky. Ty lidi si to předznačujou doma a může se na to kdokoli z rodiny podívat. Tohle považuji za falešný argument.
Děkuji. Pan poslanec Benda s faktickou poznámkou, po něm pan předseda Kalousek, po něm pan poslanec Strýček. Všechno faktické poznámky. Prosím, máte slovo.
Takže pokud máme problém s tím, že si někdo předznačuje doma, tak zásadním způsobem řešme stávající volby, a zejména ty komunální. A tam se pojďme bavit o tom a rozhodně se netvařme, že to je důvodem k tomu odmítnout korespondenční hlasování v cizině. K tomu můžou být jiné důvody, ale myslím, že to opravdu není narušení tajnosti volby, protože už dnes se do komunálních voleb nedá bez toho, aby na tom člověk ležel doma, reálně volit už dnes.
Děkuji vám. Kteří chtějí důstojně dožít za pomoci rodiny a sociálních a zdravotních služeb doma, ve svém přirozeném prostředí, na které jsou zvyklí. Je navrhováno navýšení příspěvku na péči z částky 13 200 korun na částku 19 200 korun za kalendářní měsíc u osob dospělých i dětí, kteří nevyužívají pobytové sociální služby. Cílem senátního návrhu je řešit osoby s nejvyšší mírou podpory, které chtějí zůstat v domácím prostředí a důstojně v něm dožívat.
Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán výboru pro zdravotnictví. Já teď poprosím paní poslankyni Lenku Dražilovou, aby se jako zpravodajka výboru pro sociální politiku ujala slova, informovala nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila.
Děkuji, pane předsedo, za velkou výpomoc.
Otevírám obecnou rozpravu, do které máme celou řadu přihlášek. Jako první je přihlášena paní poslankyně Adamová Pekarová.
Ráda bych se v debatě, nejdříve tedy obecné, vyjádřila k pozměňovacímu návrhu, ke kterému se v podrobné debatě hodlám přihlásit a který jsem představila už na výboru pro sociální politiku. Myslím si, že tato novela je potřebná. Chtěla bych poděkovat senátorům za to, že ji připravili. Samotná volba pak podle návrhu vypadá následovně. O způsobu korespondenčního hlasování bude volič informován informačním letákem. Celý proces korespondenčního hlasování je upraven tak, aby byly zachovány základní principy volebního práva, především princip tajnosti a rovnosti hlasování. Tajnost hlasování bude zaručena samostatnou obálkou, ve které bude zalepený hlasovací lístek. Tato zalepená obálka se vloží do doručovací obálky spolu s identifikačním lístkem. Doručovací obálka musí být nadepsána slovy Korespondenční volba. Poté co obálka dorazí na zastupitelský úřad, bude uschována na místě, které k tomuto účelu vyhradí vedoucí zastupitelského úřadu. O všech doručených obálkách je vedena evidence. Zvláštní okrsková volební komise po ukončení hlasování na území České republiky před zahájením sčítání hlasů otevře doručovací obálky, které byly zvláštní okrskové volební komisi předány příslušným zastupitelským úřadem. Podle přiloženého identifikačního lístku voliče učiní zvláštní okrsková volební komise u tohoto voliče záznam ve výpisu ze zvláštního seznamu o tom, že volič hlasoval korespondenčně. Zvláštní okrsková volební komise dále zaznamená, do jakého volebního kraje nebo volebního obvodu volič hlasoval, identifikační lístek přiloží k tomuto výpisu a úřední obálku vhodí do volební schránky. Jenom podotýkám, že náš návrh se této úpravě nevěnuje. Vážené kolegyně, vážení kolegové, po zavedení distanční volby volá samozřejmě veřejnost. Spolu s dalšími kolegy, většinou to byli předsedové poslaneckých klubů nebo straničtí odborníci, kteří se problematikou této formy volby zabývají, jsem před necelými třemi týdny převzala společné prohlášení autorů petic za zavedení systému korespondenční či elektronické volby pro občany České republiky žijící v zahraničí. Pro ty z vás, kteří se nemohli předání účastnit, mám případně k dispozici několik archů těchto prohlášení a ráda vám je samozřejmě poskytnu. Nicméně to náš návrh neobsahuje. Musím zmínit, že vláda tomuto návrhu dala neutrální stanovisko, a těším se tedy na debatu. Věřím, že tento návrh má velký význam pro Českou republiku a její občany, nejenom ty desítky a dokonce statisíce spoluobčanů žijících v zahraničí, ale pro nás všechny, může zvýšit důvěru lidí v zastupitelskou demokracii. Dovoluji si vás tedy požádat o podporu našeho návrhu, pod kterým jsou podepsáni poslanci napříč politickým spektrem, a o jeho propuštění do druhého čtení.
Pane zpravodaji, máte slovo.
Vedle toho zavádí možnost korespondenčního hlasování, a to na žádost podanou osobně, písemně s úředně ověřeným podpisem, prostřednictvím elektronického podpisu anebo datové schránky. U voleb do Evropského parlamentu návrh zavádí i korespondenční hlasování pro občany nacházející se na území České republiky. Zajištění korespondenčního hlasování ve druhém kole prezidentské volby je navrženo doručením obou sad volebních lístků pro obě kola prezidentské volby, je to přímo voličům najednou před prvním kolem. Tam odkazuje na neadekvátní administrativní zátěž při určování volebního obvodu a volebního okrsku. Z těchto důvodů dává vláda k návrhu neutrální stanovisko.
Jste přihlášen, pane zpravodaji.
Neprošly návrhy v prvním čtení, dokonce ve třetím čtení. Osobně nejsem příznivcem toho, aby se takové zásadní zákony, jako jsou volební zákony, podávaly formou poslaneckých návrhů. Já si myslím, že to jsou zcela průlomové zákony, které by měly být debatovány na širší platformě, a výsledkem těchto zákonů by měly být objektivní a nezpochybnitelné volby.
Tolik tedy seznámení.
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj doporučuje tisk se dvěma pozměňovacími návrhy.
Připraví se pan poslanec Michálek v rozpravě. Pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi jenom se malinko vrátit na konec minulého volebního období a upozornit na složitost dosažení křehkého kompromisu, který právě vyústil v přijetí novely zákona o registru smluv. To znamená, navrhovaná kompromisní verze má ty výhody, že všechny státem vlastněné podniky budou nově zveřejňovat smlouvy, a budou tedy nastaveny přiměřeně rovné podmínky. Bude zrušena kategorie společností, které mají cenné papíry na burze a které v současnosti nezveřejňují vůbec nic. Všechny tyto podniky, které jsou veřejným zadavatelem, jako například Lesy České republiky, povodí, pošta nebo dopravní podniky, budou zveřejňovat všechny smlouvy, ale při zachování ochrany obchodního tajemství. Dále, všechny tyto podniky, které nejsou veřejným zadavatelem, to znamená například Budvar nebo Thermal, budou zveřejňovat jen ty smlouvy, které nejsou běžnými obchodními smlouvami. Takové smlouvy mohou být například o poskytnutí právních služeb nebo různé marketingové smlouvy a podobně. Konkrétně se jedná o ČEZ, o ČEPS a České dráhy. Tito tedy nejsou veřejnými zadavateli, proto by nově zveřejňovaly v tom mírnějším režimu, který má v současné době například Budvar, národní podnik, nebo hotel Thermal. Budvar několikrát deklaroval, že je s tímto režimem spokojen. Děkuji za pozornost.
Děkuji za slovo. Já jsem se touto problematikou zabýval opravdu důkladně. Dokonce jsem požádal o další stanovisko Ministerstvo financí. A chtěl jsem vás informovat, že potom, co jsme ustoupili v té základní otázce, v podstatě jsme přistoupili na to, co říkal můj předřečník pan poslanec Kalous, tak jsme dostali poměrně příznivé stanovisko od Ministerstva financí. Pokud by byly ponechány výjimky pro obchodně výrobní činnost v rámci předmětu podnikání a ochranu utajovaných informací ohledně například bezpečnosti jaderných elektráren a nově by přibyla výjimka pro informace týkající se bezpečnostních opatření, lze si představit, že by se mohlo jednat o akceptovatelné řešení." Takže já mám velkou radost, že všechny ty požadavky, které paní ministryně, která má na starosti samozřejmě jako ministryně financí práva akcionáře v ČEZu, tak všechny ty požadavky jsme splnili. Jednak jsme šli na tu výjimku pro obchodně-výrobní činnost, která je u Budějovického Budvaru, jednak tam samozřejmě zůstává ochrana utajovaných informací, které se dneska řídí nařízením vlády. Takže samozřejmě věci týkající se zabezpečení jaderných elektráren jsou už dneska kryty nařízením vlády. Jak řekla paní ministryně financí.
Nyní pan poslanec Tomáš Martínek se svým vystoupením. Připraví se paní kolegyně Jana Černochová.
Jedná se o legislativně technické pozměňovací návrhy, které řeší hrozby neplatnosti smluv v praxi v případě nesplnění formálních podmínek pro nahraný dokument. Návrhy tedy upevní právní jistotu povinných subjektů a vyloučí hrozbu neplatnosti kvůli formátu, který naplňuje smysl a účel zákona.
Děkuji panu poslanci Tomášovi Martínkovi a nyní paní poslankyně Jana Černochová se svým vystoupením. Pan poslanec Jan Lipavský také s faktickou poznámkou. Máte slovo, pane poslanče.
Pouze pár vět k těm vojenským podnikům. Ony potřebují upravit způsob vztahu zřizovatele, aby jim třeba mohly napřímo dát a podobně. To bude celý balíček třeba pro ty podniky. Děkuji za pozornost.
Připraví se kolega Luzar.
vaším prostřednictvím - to nechce vnímat a nerozumí tomu, co jsem řekla, pan Michálek, není to můj problém, je to problém pana Michálka. Ten problém se tady objevil na základě informací, které jsme měli na výboru pro obranu minulý týden. Ty problémy byly minulý týden. Stejně tak když na tom výboru seděla bývalá paní ministryně obrany, nechávala udělat nějaké analýzy. Ty analýzy teď jsou k dispozici. To je důvod, proč to řešíme v tuto chvíli.
Je tam krizový management, protože historie těchto opravárenských podniků spíše směřovala k tomu, že se stát těchto podniků zbaví, že je chce privatizovat. Nastoupil tam management, který se snaží ty podniky zvednout, dostat je do černých čísel, a narazil na tyto problémy.
A nyní faktické poznámky - paní poslankyně Karla Šlechtová, pan poslanec Lipavský, pan poslanec Michálek.
Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, není úplně pravda, že ten management narazil na nějaké nové vedení, oni narazili na mě. Já jsem v těch podnicích nechala udělat audity a v tuto chvíli jsme tam nastavili krizové řízení všech podniků včetně VOPky, včetně LOMu. VOPka je v manku - v uvozovkách - téměř 100 milionů korun. Očekávali jsme, že to bude horší. Ten podnik byl připraven k prodeji.
Ještě než udělím slovo panu poslanci Michálkovi, sděluji, že pan ministr Metnar je na cestě do Sněmovny. Takže samozřejmě můžeme pokračovat v rozpravě. Máte slovo, pane poslanče.
Možná se nám poštěstí, že to nebude ani nutné přerušovat, že do té doby si budeme dále vyměňovat názory. Já se obávám, že za 24 hodin není možné zpracovat kvalitní pozměňovací návrh, projednat ho se zainteresovanými skupinami, tak jako byl projednáván ten náš návrh. A zkrátka druhé čtení je určeno k tomu, že buď politická strana, nebo poslanec mají připraven nějaký pozměňovací návrh a pak ho načtou, anebo ho nemají a potom ho nenačtou. A jestliže žádný návrh připravený nemáte a nestihli jste ho za tu dobu připravit, tak se tady bavíme o nějakém virtuálním pozměňovacím návrhu a to je zkrátka věc - pokud ten návrh není připraven, tak se projedná, až se ten zákon znovu otevře. Nebo předložíte, až budete řešit komplexně ty vojenské podniky, tak tam dáte do novelizačních ustanovení část, která se týká zákona o svobodném přístupu k informacím. Ale snažit se přilepit tuto materii k otázkám ČEZu a Českých drah a na základě toho to prodlužovat, to si myslím, že je velmi nešťastné.
Můžeme pokračovat v rozpravě. Nyní pan poslanec Radovan Vích.
Rovněž je z obdobných bezpečnostních důvodů potřeba chránit informace o prvcích kritické infrastruktury, tedy ani informace o těchto prvcích by neměly být zveřejňovány.
Děkuji vám za tu debatu, děkuji vám za pozornost a věřím, že naše spoluobčany, kteří tuto oblast velmi bedlivě sledují, nezklameme.
Také děkuji a nyní prosím pana zpravodaje o jeho závěrečné slovo. Prosím sněmovnu, aby držela nižší hladinu hluku.
Já jenom velmi krátce. Já jenom na okraj.
Děkuji. Děkuji, já jenom když jste zmiňoval, že shrnete návrhy, tak jsem očekával, že shrnete všechny. Opět nemohu souhlasit. Nejdříve se hlasuje o vrácení k přepracování, poté se hlasuje o zamítnutí, poté se hlasuje o výborech a poté se hlasuje o prodloužení či zkrácení lhůty. Tím tedy projednávání návrhu končí. Já vám děkuji a uvidíme se zřejmě nad přepracovanou verzí, někdy. A nyní se budeme zabývat bodem číslo 10, což je Pan poslanec Výborný se hlásí z místa.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Učitelé měli mít navýšeny platy od 1. září tohoto roku a platy navýšeny nebyly. Tolik jenom na úvod, čili zařazení tohoto bodu je zjevně obstrukční. A teď tedy k projednávané novele zákona o majetkovém vyrovnání. Východiska posudku - nejprve se tedy brněnští ústavní právníci zabývali povahou církevního majetku. Vychází se z toho, že zákon o majetkovém vyrovnání uznal odebrání původního majetku církvím jako majetkovou křivdu a že daný majetek byl původně ve vlastnictví církví.
S ohledem na tuto skutečnost je současně navrhováno zrušení odstavců 2 a 3 paragrafu 12 zákona.
Dobré odpoledne, paní poslankyně, páni poslanci, členové vlády.
Je to již avizované navýšení příspěvku na péči ve třetím stupni u osob, které jsou poživateli příspěvku na péči a jsou v domácím prostředí. Zároveň to předpokládá, a tady se znovu obracím na paní ministryni práce a sociálních věcí, při další novelizaci zákona o sociálních službách přípravu revize dotačního titulu na financování sociálních služeb v krajích a tam bych byl rád, kdyby se promítly i další změny, to znamená výše koeficientů pro jednotlivé kraje, které se ukazují, že jsou ne zcela vyhovující, i některé další problémy, které v rámci financování sociálních služeb jsou. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji panu poslanci Vítu Kaňkovskému a to byl poslední přihlášený v podrobné rozpravě. Ptám se, kdo se dál hlásí z místa. Prosím, pane poslanče. Tak teď máme snad všechno. Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? Není tomu tak, podrobnou rozpravu končím. Ptám se paní zpravodajky, jestli padl nějaký návrh, který lze hlasovat ve druhém čtení. Než se ujme slova, požádám, aby u stolku zpravodajů zaujal místo pan poslanec Ondřej Profant.
Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji vám, že jste podpořili zařazení druhého čtení zákona, který novelizuje zákon o registru smluv, zákon o svobodném přístupu k informacím, abychom ho mohli projednat na dnešním jednání Poslanecké sněmovny. Jsme ve druhém čtení. Byl zde avizován jeden pozměňovací návrh, který se nestihl nějakým nedopatřením projednat na výboru pro veřejnou správu, takže ten očekávám, že načte pan poslanec Kalous. K tomu ho vyzvala vláda. Takže myslím si, že se ukázalo historicky, že zveřejňování smluv funguje a nemusí nutně vést k ohrožení konkurenceschopnosti na trhu. Takže dnes předpokládám, že načteme ty pozměňovací návrhy, a doufám, že ta podpora vytrvá i do třetího čtení.
Když to vezmu v obecné rovině, tak tomuto poslaneckému návrhu bych rád vytkl následující. Ve skutečnosti by totiž nebyl omezen jen na výdej dokumentů korespondenčního hlasování, ale zajišťoval by provedení korespondenčního hlasování jako celku. Tím se má čelit duplicitě hlasování, ale vyvstává otázka, jaká je právní povaha tohoto odloženého hlasu. Je neplatný? Pro tento případ by tady mělo být vyřešeno, zda je možné, aby voliči zaslali své hlasy ve společné doručovací obálce. To byly jenom takové obecné připomínky. Ustanovení totiž pamatuje pouze na absenci identifikačního lístku. Otázka zní, jestli takovýto hlas bude platný. Podle mne je to z logiky věci nevhodná formulace, neboť nelze možnost hlasovat ve druhém kole prezidentské volby vázat na podmínku, že voliči budou zaslány hlasovací lístky i na toto druhé kolo. Zde mám následující připomínku.
Nelze vyloučit, že by tato argumentace uspěla. V tom případě by šlo v zásadě o nepřípustnou pravou retroaktivitu. Lze však po mém soudu argumentovat i jinými případy, kdy k závazku vyplatit určitou částku dochází například uzavřením smlouvy. Vyžadovalo by to samozřejmě důkladnější analýzu v oblasti finančního práva, přesto se docent Antoš předběžně přiklání k závěru, že o případ pravé retroaktivity nejde. Podstatou testu extrémní disproporcionality je otázka, zda uplatňovaná daň nemá rdousicí efekt, tedy zda nesměřuje k likvidaci samotné podstaty zdaňovaného plnění. Pokud jde o zákaz diskriminace, článek 3 odst. 1, nejeví se problematicky, protože neobsahuje žádné rozlišování, které by bylo přímo či nepřímo opřeno o podezřelé kritérium. Spornější je soulad s obecným principem rovnosti podle článku 1, a to s ohledem na přístup daňových zákonů k jiným typům náhrad. Je totiž otázka, zda náhrada vůbec pojmově může být příjmem. Nejde totiž o rozšíření majetku, nýbrž o náhradu jeho předchozího snížení. Když to srovnáme, typicky se může jednat o případy náhrady škody pojistného vyplácení na zmírnění škodní události, cestovní náhrady a podobně. Daňové zákonodárství k této problematice přistupuje nejednotně, v některých případech výslovně určuje, že konkrétní náhrady mají být od daně osvobozeny, čímž je vlastně nepřímo označuje za příjem, z hlediska dopadu na výši daňových povinností je to však ve výsledku totožné. Skutečnost, že finanční náhrada vyplácená církvím by na rozdíl od jiných náhrad měla být zdaňována, by tak mohla být shledána v rozporu s principem rovnosti. - To je poměrně složitá problematika dotýkající se tedy daňové politiky státu a otázky toho, co může a nemůže být zdaňováno. Mně to skutečně přijde jako naprosto nesmyslná a nelogická argumentace. I v případě, že by se podařilo prokázat, že nějaká část finanční náhrady ve skutečnosti náhradou není, a bylo by ji tedy možno zdaňovat jako příjem, by však navržená úprava stále byla silně problematická, protože se uplatňuje paušálně na náhradu jako celek, bez jakéhokoli vnitřního rozlišování. Bylo by dobré také připomenout ještě jeden zásadní argument, který tady také zazníval, a sice k čemu, nebo co je doprovodným důsledkem přijetí zákona o vyrovnání státu s církvemi a náboženskými společnostmi, a to jak na té úrovni restituční, kdy to, co bylo ukradeno, tak má být principiálně vráceno, ale tak také na úrovni těch náhrad. Součástí těch dohod a smluv je postupná odluka církví a náboženských společností od státu. Církve se v tomto smyslu v uvozovkách osamostatňují od své závislosti na státu. Já se domnívám, že to tak je správně, zvláště v situaci, kdy se mnozí občané České republiky k církvím a náboženským společnostem nehlásí, tak je správně, že také ze svých daní nebudou financovat provoz a chod církví. Co je ale potřeba říci, z těch finančních náhrad církve zajišťují nejenom svůj každodenní provoz a chod, ale také své aktivity. A mezi aktivity církví patří v mnoha ohledech aktivity charitativní, dobročinné. Neobohatí se hamižně, ten majetek je zhodnocován tak, aby církve mohly plnit poslání, které v občanské společnosti mají. Musela by tady být dohoda obou dvou stran. Mám naopak za to, že s ohledem na výše uvedenou judikaturu Ústavního soudu obstát může."